Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat. Místo Pavla Šrámka by byl zpravodajem pan poslanec René Číp. Kdo je pro? Děkuji vám.
Dobré ráno, pane předsedající, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda předkládá Parlamentu návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace.
Pane ministře, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Pokud někdo chce projednávat jiná témata, než je mezinárodní smlouva, prosím, aby své diskuse přenesl do předsálí a nechal v klidu pana ministra přednést úvodní slovo.
Švýcarsko je nejbližším partnerem Evropské unie při spolupráci v rámci programu Galileo už od jeho počátku. Tato dohoda dodá spolupráci formální charakter. Dohoda o spolupráci byla podepsána ministrem dopravy 5. prosince 2013 v Bruselu. Prováděcí dohoda nebude mít vliv na státní rozpočet. Dovolte mi, abych touto cestou požádal Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s ratifikací.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, rád bych zdůraznil, že z nečlenských zemí Evropské unie je Švýcarsko nejbližším partnerem EU při spolupráci v rámci programu Galileo už od jeho počátku. Tato dohoda prohloubí úzké zapojení Švýcarska do evropských programů globálních navigačních družicových systémů GNSS a dodá mu formální charakter. Závěrem bych jako zpravodaj navrhl přikázání předmětné dohody zahraničnímu výboru.
Děkuji panu zpravodaji a dovolte mi, abych malinko vybočil z běžného rámce. Když už jsem přerušil projednávání, tak ještě přečtu omluvenky. Konstatuji, že nemám do obecné rozpravy žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhy k přikázání výborům. Ptám se: má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájila naše odpolední jednání. Prosím, zaujměte svá místa. Dříve než začneme, poprosím, abyste se ztišili, abychom se slyšeli.
Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Pro její přijetí a pro přijetí těchto změn je nutný souhlas celého Parlamentu České republiky a ratifikace prezidentem republiky. Jednomyslně tyto změny byly přijaty a já jen v krátkosti tyto jednotlivé změny shrnu. Tato žádost je z důvodu časového prodlení, kdy nutně potřebujeme co nejdříve tuto smlouvu přijmout. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Děkuji vám za pozornost.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Laudát. Pane poslanče, já se omlouvám. Hlasování končím. Zahajuji hlasování o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.
Vláda popisuje některé problémy, které tím vznikají, ale současně k tisku nezaujala žádné zásadní stanovisko a bude záležet na nás, jak se s tím vypořádáme.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Benda, takže prosím, pane zpravodaji, máte znovu slovo.
Prosím, teď nejsem zpravodaj, teď jsem pan poslanec Benda.
Zpravodaj jste, i když jste Benda, ale dobře.
Nechtěl jsem zneužívat své zpravodajské zprávy k tomu, abych navrhl zamítnutí tohoto návrhu zákona. Já prostě pokládám pokus o zkrácení volebního období v Praze za naprosto politickou akci, která nemá žádný reálný smysl a význam. Praze jenom uškodí. Jenom uškodí ve všech směrech. Navíc důvodová zpráva je absolutně nepravdivá, protože prostě není pravda, že jedny volby navíc nebudou nic stát. Je to jenom politický návrh, který má omezit volební období příštího zastupitelstva. Žádný věcný ani jiný smysl to nemá, a proto si myslím, že takové návrhy přijímat nemáme.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec František Laudát, po něm pan navrhovatel. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Pan navrhovatel, prosím.
Já i přes vědomí toho, jak dopadlo hlasování o tom prvním zákonu, a protože ta diskuse, která teď nebyla, se de facto odehrála u toho tisku 124, dovolte mi, abych přece jenom vyvrátil a ohradil se vůči některým slovům, tvrzením, která zde zazněla. Já nevím, kdy to konečně někdo pochopí. Prostě vy se tváříte, že neexistuje zákon 347, několikrát jsem ho zde citoval. Odpříště dělejme všechny senátní, parlamentní, krajské, obecní volby v jeden den a ušetříme nejvíc peněz. Lidé spolu komunikují a jsou povinni komunikovat, když se nechají zvolit do funkce. Já chci jenom ještě říct, zaznělo zde, že, a to tedy do jisté míry, ač tady mnozí hovořili v předchozím tisku o tomto tisku, tak já si dovolím říct dvě věci, a považuji to za povinnost, k tomu, co zde zaznělo předtím. To znamená, není to otázka národnosti, jak zde zaznělo od jednoho z vystupujících. To bych jenom rád uvedl na pravou míru. Nebo 12, aby mě nikdo nechytal za slovo. A upozorňuji vás, že mnozí nevědí, kam volí. Hodně jich je.
Děkuji panu navrhovateli. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Svoboda. S faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Benda.
Vy jste František Adámek, toho času také sociální demokrat. Praha je hlavní město České republiky, toho času také kraj.
S faktickou poznámkou pan poslanec Adámek.
Promiňte, pane kolego Bendo prostřednictvím pana místopředsedy, já jsem reagoval na konkrétní vystoupení předsedy vašeho klubu pana Stanjury, který řekl, že nebudeme říkat Praha, ale kraj Praha. To byla pouze ta reakce. Tak se poslouchejme a bude to nejlepší.
Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Nezlobte se, já jsem se zařekl, že už nebudu vystupovat, ale k tomu, co se tady odehrálo naposled, musím. A udělejme si v tom, prosím vás, jasno. Praha je vyšší územně samosprávný celek jako hlavní město Praha a vedle toho jsou ostatní vyšší územně samosprávné celky, které se nazývají kraji. A jediné, co má Praha společného s kraji, je to, že Magistrát hlavního města Prahy vykonává působnost krajského úřadu, jinak krajů tedy.
Děkuji panu poslanci Stupčukovi a vzhledem k tomu, že za 30 sekund je 17. hodina, tak vám, milé kolegyně, milí kolegové poslanci, musím oznámit zásadní zprávu dnešního dne, že k prostituci už se nedostaneme a že na základě dohody předsedů poslaneckých klubů dnešní jednání přerušuji do úterý 14 hodin.
Druhá věc. Do voleb nyní už nebudou moci kandidovat nezávislá sdružení jako v jiných obcích. Kandidátní listiny budou moci podávat pouze strany, hnutí či koalice. O tomto v tomto předkladu tisku 124 v důvodové zprávě není ani zmínka. Zatímco dnes mohou kandidovat nezávislá sdružení, neregistrované strany, nyní nebudou moci. Chceme to? Proč předkladatelé navrhovali zkrácení a schválení hned v prvém čtení? Volíte jednu kandidátku s možností, pokud se nemýlím, čtyř přednostních hlasů. Kdežto nyní, když máme sice velkou plachtu a máme tam x spolků, hnutí, koalic, stran, tak můžete vybrat až 65 kandidátů, tedy ten maximální možný počet, který je stanoven. Je to zase značné omezení tohoto práva. Je to dobře, nebo špatně? Chceme to? Nechceme to? Zatímco funkce člena zastupitelstva kraje je na rozdíl od funkce člena obecního zastupitelstva neslučitelná například s funkcí statutárního zástupce právnické osoby zřízené krajem, v případě obce to možné je. Převedu to do praktické roviny. Proč nám to předkladatelé neřekli? Proč to v tom tisku nemáte? Proč nám to zamlčeli? Já teď nevím, jestli je to dobře, nebo špatně, můžeme o tom vést debatu. Proč je to celé postaveno pouze na tom, že se změní cyklus volby a nemá to žádný další vliv? Osobně navrhuji jeho zamítnutí právě z těchto důvodů již v prvním čtení. Bude to znamenat, že městské části převezmou odpovědnosti, které jednotlivé obce mají? Jak jsme byli svědkem během tohoto volebního období, kdy se na pražském zastupitelstvu třikrát fakticky změnila koalice a byli jsme svědky toho, že i některé městské části postupně přeskupovaly ve vedení svých městských částí své lidi a měnily se koalice mimo jiné právě proto, aby měly co nejlepší vyjednávací pozici vůči momentální vládnoucí sestavě na magistrátu. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že tento návrh míří proti vám - a to je proti hnutí ANO. Z jednoho prostého důvodu. Dojde ke zkrácení volebního období na dva roky. Ovšem žádný strom neroste do nebe a tento trend se buď zastaví, anebo pravděpodobně také obrátí. Jen pro vaši představu. To samé bylo v roce 2012 u Občanské demokratické strany. Teď neříkám, jestli je to dobře, nebo ne, prostě je to realita. Kdo z vás by si dneska vsadil na to, že paní profesorka Válková, ctěná to naše kolegyně, ještě třeba za dva roky bude ministryní spravedlnosti? To by bylo divné, kdyby nenastaly nějaké změny během dvou let ve vládě. Prostě to přijde a vy mimo jiné také ztratíte určitou oporu v hlasech, minimálně těch protestních.
Nejprve tu mám faktickou poznámku pana poslance Berkovce.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, hezký den.
S řádnou přihláškou je dále přihlášen pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jsem rád, že jsem umožnil vystoupit před sebou -
Já vás přeruším a poprosím, abychom se zklidnili, a budeme pokračovat, až tady bude opravdu ticho. Opravdu ticho prosím!
Jenom si neodpustím malinké rýpnutí na jeho adresu. To je jenom drobná poznámka. Ono je nesmyslné, pokud projednáváme nejprve tento návrh zákona, novelu zákona o hlavním městě Praze, a teprve až následně onu ústavní novelu. A to říkám s úplným vědomím, že pan kolega Adámek se na mě bude zlobit, ale je úplně nesmyslný. Ten návrh zákona řeší tři věci: Zakazuje zastupitelstvu obce si rozhodnout o tom, kolik má mít zastupitelů. Zakazuje jednomu zastupitelstvu v celé zemi si rozdělit obec, respektive město, na volební obvody. Zase - můžeme to přijmout jako obecný princip, stejně jako můžeme jako obecný princip přijmout pevný počet členů zastupitelstva. Ale proč zrovna jenom pro hlavní město Prahu? Tak buď řekněte, že chcete obecně zrušit plachty a zakázat panašování. Ale proč zrovna jenom pro hlavní město Prahu? Jaký to dává smysl? Všude jinde se nám to líbí. Pokud bychom tuto změnu provedli bez toho, abychom současně schválili onen ústavní zákon o zkrácení volebního období, pak děláme opravdu z pražských voličů úplné blázny. Druhou, v tu samou chvíli volenou kandidátku, která bude do městské části nebo do místního zastupitelstva, budete volit systémem, který všichni známe z komunálních voleb. To přece taky nedává vůbec žádný smysl. Dokážete si představit míru chybovosti těch volebních kandidátek, míru popletení toho, kolik mám preferenčních hlasů, kde mám křížkovat, kde mám kroužkovat, která vznikne, pokud toto připustím v jedné volební místnosti v jednom volebním aktu? Celé to dává smysl pouze za předpokladu, že se schválí ten druhý zákon. A teprve kdyby se zkrátilo volební období, tak si můžeme hrát na to, jestli Praha je krajem, nebo není krajem. Pokud tomu tak není, a já myslím, že nedojde ke zkrácení volebního období, že to je opravdu jenom hra části pražské kavárny, která se vyděsila toho, že by volby na podzim mohly dopadnout nějak jinak. Těch věcí je hrozně moc. Takže je dobře, aby zastupitelstva byla volena v jednu chvíli, aby spolu uměla komunikovat a aby spolu uměla věci posouvat dopředu. Ze všech těchto důvodů já tvrdím, že tento zákon v této podobě je úplný nesmysl. To se týká toho dalšího zákona, k tomu samozřejmě dojdeme. Provádět věci, které jsou uvedeny v tomto zákoně, bez zkrácení volebního období, bude znamenat jenom neuvěřitelný chaos u voleb, a s jeho zkrácením to pokládám za velkou politickou chybu. Navrhuji proto zamítnutí.
Poprosím pana poslance Marka Bendu. Pardon, s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.
Vážený pane předsedající, já bych chtěl požádat o desetiminutovou přestávku na poradu klubu KDU-ČSL.
Přerušuji jednání z důvodu přestávky poslaneckého klubu KDU-ČSL.
Dále se omlouvá z pracovních důvodů od 12 hodin pan poslanec Stanislav Grospič a od 10 do 12 hodin se omlouvá z dnešního jednání pan poslanec Ivan Gabal. Dalším bodem našeho jednání je
Cílem úpravy obsažené v této směrnici a nařízení je posílení regulatorního rámce a vytvoření podmínek pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému. Záměrem je rovněž posílení ochrany zájmu spotřebitelů, modernizace obezřetnostních pravidel a posílení spolupráce orgánů dohledu. Posilují se i kompetence při aplikaci opatření k nápravě a sankcí a vytvářejí se rovněž předpoklady pro hlubší spolupráci orgánů dohledu. Dochází také k omezení slučitelnosti určitého počtu výkonných a nevýkonných funkcí v orgánech jiných právnických osob a zavádějí se nové požadavky na řídicí a kontrolní systém instituce. Předmětem správního trestání budou nově i fyzické osoby. Proto je třeba, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti co nejdříve. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, poslanci, s ohledem na výše uvedené vás žádám o vyslovení souhlasu s návrhem tohoto zákona. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi a konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru.
Děkuji za slovo. A co bude asi složitější problém, ujasnit si i záležitosti, které souvisejí s Fondem pojištění vkladů a bankovního dohledu, protože to je věc, která se liší, pokud jde o pobočku a pokud jde o dceřinku příslušné zahraniční matky. Čili to jen na doplnění této informace. Samotný rozpočtový výbor to projednal a musím konstatovat, že doporučil Poslanecké sněmovně tento zákon schválit, a to bez připomínek.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které je přihlášen pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Za této situace nebylo možné provést opakovanou kontrolu předloženého návrhu, tudíž byly předkladateli do Poslanecké sněmovny odhaleny některé drobné nedostatky, o kterých jedná tento pozměňovací návrh.
Nezlobte se na mě. Vy tady citově působíte a to je to, co řekl kolega Stupčuk. Přece my se zákona o hlavním městě Praze vůbec nedotýkáme. Tam se tehdy říkalo a Ústavní soud konstatoval, že sice nedošlo k porušení zákona, ale došlo ke zjevné manipulaci zákona o obecních volbách. A my nechceme nic měnit. Ale příští zastupitelstvo může rozhodnout úplně jinak. A bude se mu hodit pět volebních obvodů a 70 zastupitelů, tak si to tak udělá. A to přece není, o tom to není.
Děkuji panu poslanci za dodržení času a nyní prosím s faktickou pana poslance Svobodu, poté pana poslance Stanjuru a poté pana poslance Laudáta. Upozorňuji, že písemná neboli elektronická přihláška i s faktickou má přednost.
Zajímá mě to, že součástí tohoto návrhu je změna volebního zákona o Praze a že Praha bude volit každé dva roky. To je to, co mě zajímá. Komu to prospívá? Co z toho bude Praha, co z toho bude tato republika mít, že bude v Praze volit podle krajských voleb a že Praha bude krajem? Praha nic, protože nedostane krajského hejtmana, nedostane krajské peníze - dostane jenom další náklady, které bude hradit ze svého.
Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Tomu se říká samospráva a demokratické rozhodování.
Prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta s faktickou. Takže prosím s faktickou pana poslance Adámka.
Protože já prostě, nezlobte se, nesnáším demagogii. Znova opakuji: Možná pro některé z nás je všechno naprosto jasné.